Je mi líto, že Putinova pátá kolona v této Sněmovně ho zavetovala.
Děkuji za slovo. Jenom ke slovům pana předsedy Sklenáka.
Děkuji.
Změnila se velmi rychle. Bavíme se tady o jednání, o včerejším summitu, o povinných kvótách. V létě se mluvilo o 1500 lidech s tím, že by to mohlo být konečné číslo, možná se bude navyšovat v rámci dejme tomu dvou let. A to není poslední číslo. Stejně tak informace k Turecku, která je z našeho pohledu velmi závažná. Já si myslím, že rozhodně nechceme nabourávat důchody. Naopak. Jestliže tady zazní, že se důchodcům přidá, tak to přivítáme.
A upozorňuji, že zde platí pětiminutový limit. Prosím pana poslance Fialu, potom paní poslankyně Langšádlová.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Navrhuji zařadit na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Nelze nevidět dramatické zhoršení bezpečnostní situace v Evropě i ve světě. Česká republika za posledních 20 let přišla o obranné kapacity. Je třeba se podívat pravdě do očí a jednat. Nemáme síly ani na prosté uzavření hranic České republiky. Nejsme připraveni v situaci, kdy není pochyb o tom, že budeme čelit agresi, a to v relativně blízké době. Situace v Evropě se bude zhoršovat díky politice multikulturních šílenců. Naše země bude vystavena bezprecedentní existenční výzvě. Nemáme žádnou záruku okamžité ozbrojené akce v náš prospěch. Potřebujeme připravit zem a národ k obraně a k tomu nestačí malinká profesionální armáda. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie navrhuje zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Povinnost by se týkala vždy jednoho ročníku zdravotně způsobilých mladých mužů s možností dobrovolného výcviku v případě žen. Každý muž, a zdráhám se tohoto výrazu v tomto případě použít, by se mohl této povinnosti vyhnout tím, že podá čestné prohlášení, že odmítá bránit Českou republiku. Za vhodnou dobu výcviku považujeme osm týdnů intenzivní přípravy a následně několik dvoutýdenních cvičení do věku 40 let. Dobrovolně by se tohoto výcviku mohly účastnit i ročníky starší, na které by se tato povinnost nevztahovala.
Pozměňovací návrh, který tuto možnost testování žáka na přítomnost drogy bez souhlasu rodičů prostě neumožní. Děkuji vám za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, poslední přítomná, dámy a pánové, už toho hodně zaznělo, tak se pokusím být také stručný. Budu vystupovat ještě v podrobné rozpravě, protože jsme tady v mimořádně složité situaci, kdy řada návrhů vzniká až úplně na poslední chvíli, a pokládám celý průběh toho projednávání za mimořádně nešťastný. Prostě tady, a teď to nekladu úplně za vinu panu ministrovi, ale spíš nějakým úředníkům pod ním, vznikl návrh naprostých fanatiků, jinak to opravdu neumím nazvat, pachatelů dobra za každou cenu, kteří jsou rozhodnuti nám vnutit své dobro bez ohledu na to, co to se zemí udělá a co to udělá s jednotlivými lidmi a jestli je to bude štvát nebo nebude štvát. Kdyby byla v této Sněmovně vůle, tak bych doporučoval, abychom zopakovali čtení v garančním výboru. Ale uvidíme v průběhu třetího čtení, to teď v druhém čtení navrhovat nemohu, ale myslím, že se nám ukáže, že po garančním výboru nebudeme o moc moudřejší, protože se to projednávání rozpadne na jednotlivé části. A pak se teprve v průběhu jednání začalo ukazovat, jaké absurdity tam jsou. Já na to poukazuji jenom proto, protože mám část návrhů, které se pokoušejí nějakým způsobem regulovat to, co jsem věděl, že bude problém. To jsou snad ty obecné poznámky. Místo toho, aby se regulovaly ty skutečně nebezpečné věci, jako jsou právě zakázané drogy a jejich substituty, tak se pořád snažíme maximálně regulovat drogy nezakázané, které společnost používá, jako je alkohol a kouření, a to ještě maximálním způsobem.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Děkuji za slovo. Jsem rád, že ta diskuse se o tomto nevede. Považoval bych ji za zbytečnou. Současně mám za to, že tady panuje všeobecný konsenzus na tom, že by se nemělo kouřit v restauracích. Já bych zde chtěl hovořit o pozměňovacím návrhu, který jsem si dovolil připravit jako takový určitý podle mého soudu rozumný kompromis. První zásada je absolutní zákaz kouření v restauracích jako první, nepodkročitelné pravidlo tohoto návrhu.
Dámy a pánové, jsme připraveni o této zásadní věci na půdě Sněmovny v navrženém bodu diskutovat. Náš návrh je součástí zásadní změny koncepce České armády, kterou má naše hnutí SPD zpracovanou a která mění Armádu České republiky z kapesního expedičního sboru na armádu schopnou bránit území České republiky. Věřím, že vnímáte vážnost celé situace a jste schopni jednat jako Sněmovna suverénní země. Rozhodujete o tom, jaký bude osud našich občanů. Jestli v přicházející krizi budou v roli obránců země, nebo ovce na jatkách.
I o tom budeme hlasovat. Nyní prosím paní poslankyni Langšádlovou.
Dobrý den, vážený pane předsedo, dámy a pánové.
To znamená navrhujete pevné zařazení bodu 94, tisku 433 na dnes na 16. hodinu.
Budu velmi krátký. Já opravdu pokládám mandát -
Můžete vystoupit s návrhem bodu a můžete jej odůvodnit. Ale je velmi obtížné vám umožnit reakci na to, co zde přednesli kolegové s přednostním právem. Prosím, předneste návrh bodu a odůvodněte ho.
Chtěl bych vyzvat předsedy poslaneckých klubů, aby uvážili využití možnosti veta tohoto bodu ještě jednou, abychom o bodu s podobným názvem mohli jednat. Navrhuji ho zařadit jako první bod na pořad jednání dnešní schůze. A jde také o to, aby reakce Poslanecké sněmovny Parlamentu byla opravdu rychlá.
Nevnímám to jako obdobné. Vnímám to jako totožné. Proto veto, které jsem zde vznesl na návrh pana kolegy Kalouska, platí i pro tento návrh. Děkuji.
Ano.
Prakticky je tam všechno.
Nevím, jestli ten návrh projde, nebo neprojde, každopádně chci informovat Poslaneckou - Pokud toto neprojde, tak chci informovat, že výbor pro evropské záležitosti bude projednávat, tak jako vždy, mandát premiéra před jednáním Evropské rady 17. března. Některé kolegyně a kolegové, byť nejsou členkami nebo členy tohoto výboru, tohoto využívají. Čili pokud tento bod neprojde, upozorňuji na možnost diskutovat mandát premiéra před Evropskou radou 17. března.
Nyní prosím s přednostním právem předsedu klubu ČSSD Romana Sklenáka.
Děkuji za slovo. Jste to především vy, kdo nám tady od začátku volebního období ukazujete, jakým způsobem se dá zneužívat přednostní právo. Řekněte mi, který koaliční politik tady tak zneužívá přednostní právo jak vy. Berete si slovo kdykoliv s čímkoliv, nemluvím o obstrukcích, nemluvím o přestávkách.
Děkuji a pro tuto chvíli jsme vyčerpali všechna přednostní práva, tudíž přikročíme k projednávání dle schváleného pořadu schůze. Nyní bychom se měli zabývat bodem V tomto termínu nebyl bod projednán. Prosím tedy - a vidím, že již tak učinili, že pan místopředseda vlády zaujal místo u stolku zpravodajů, taktéž zpravodaj tohoto tisku. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru.
Děkuji za slovo.
A ještě poprosím, zda někdo z hospodářského výboru se může ujmout místo paní poslankyně Putnové zpravodajské zprávy.
Předkládaná novela byla zpracována v reakci na nové evropské předpisy ustanovující poskytování veřejné podpory. Tyto předpisy vstoupily v platnost 1. července 2014 a vnesly do pravidel veřejné podpory řadu změn kolidujících se stávajícím zněním zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Změnila se především již zažitá základní terminologie, což v praxi vedlo k tomu, že se ve vztahu k novým evropským předpisům množily nejasnosti a rozdílné názory na interpretaci zákona. V návaznosti na tento návrh již připravujeme zcela nový zákon se zaměřením na komplexnější koncepční změny v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. V rámci obou byl rovněž široce diskutován komplexní pozměňovací návrh poslanců Pilného, Putnové, Raise a Zlatušky. Následně se v lednu 2016 uskutečnilo užší pracovní jednání s předkladateli pozměňovacího návrhu, na němž již byla podrobně debatována jednotlivá ustanovení pozměňovacího návrhu. Na druhou stranu je třeba uvést, že se s předkladateli pozměňovacího návrhu evidentně shodnu na tom, že stávající systém potřebujeme naprosto nutně změnit.
Myslím si, že je to základní nutnost a předpoklad pro jakoukoliv diskuzi a formulaci protidrogové politiky. V podrobné rozpravě se přihlásím ke svým dvěma pozměňovacím návrhům.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Petrů.
Děkuji. Dneska to již zde zaznělo, že ten návrh nezohledňoval skutečnost, že v České republice existují také školy například vinařské, kde hlavní učební náplní je výroba, výchova vinohradnických a vinařských odborníků, podávání, prodej a degustace vína, tedy alkoholické nápoje. Dokonce studenti dělají maturitní zkoušku z tohoto. Konkrétně budu hovořit o škole, která osmkrát desetkrát do roka pronajme školní jídelnu pro pořádání rodinných oslav, svateb, výročí, kde se podávají samozřejmě alkoholické nápoje. Ale zdůrazňuji, že je to v sobotu, tedy v době mimo výuku, a je zde zapovězeno kouření. Jídelna je pravidelně také pronajímána spolku vinařů k hodnocení vína, kde se víno podává, degustuje a hodnotí. Na plesech se samozřejmě také alkoholické nápoje a lihoviny prodávají a podávají. Škola si tímto způsobem vylepšuje svůj rozpočet na provozní náklady. Za deset let nebylo vůbec žádných potíží. No, kdybych měl být úplně přesný, tak jednou byl vyveden fanoušek, který popíjel pivo a potom hrubě a sprostě vynadal sudímu. Musím zde upozornit, že mezi akcemi, kde lze podávat alkoholické nápoje, nejsou jmenovány ochutnávky vína, říkáme tomu lidově košty, nebo ochutnávky částečně zkvašených hroznových moštů, mluvíme o burčácích. To taneční akce není. Jedná se o nezbytný proces zvyšující kvalitu, odbornost a obecnou povědomost o konzumaci tohoto ušlechtilého alkoholického nápoje. Navíc podporuje uchování a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti evropského kulturního dědictví, podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství. Rovněž mnohé odborné studie a publikace nejen v České republice, zmíním například profesora Šamánka, ale i v zahraničí jednoznačně podporují přiměřenou konzumaci vína. Nezanedbatelná je i skutečnost, že při ochutnávkách vína je zapovězeno kouření, což má velký výchovný dopad.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Já jsem dokonce navrhoval, aby to byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a Poslaneckou sněmovnou to neprošlo.
To nezpochybňuji. Pouze jsem se ptal, zda požadavek na revokaci je oprávněný a v souladu s jednacím řádem. Je to procedurální návrh. Pro pořádek zopakuji návrh usnesení, tak jak zde zazněl. Jedná se o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny o přidělení tohoto tisku jako garančnímu výboru zdravotnímu výboru a s návrhem, aby tento tisk byl nově dán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Takže nejprve budeme hlasovat o revokaci, v případě, že tato revokace bude akceptována, tak budeme hlasovat o přidělení. Nyní tedy eviduji do podrobné rozpravy pana poslance Koubka a po něm pana zpravodaje Krákoru. Prosím, máte slovo.
U každého z pozměňovacích návrhů mám uvedeno i odůvodnění. Děkuji.
Prosím.
Tento pozměňovací návrh se týká změny definice vnitřního prostoru pro účely zákazu kouření. Navrhuje se také, aby to bylo na veřejnosti volně přístupné vnitřním prostorům. Výjimku udává v podávání alkoholických nápojů ve škole a školských zařízeních, jak jsme říkali, pokud tam neprobíhá výuka nebo výchovná činnost, a upravuje též tento pozměňující návrh prodej alkoholických nápojů na určitých místech. Je tam i zdůvodnění a jsou tam definice u tohoto pozměňovacího návrhu.
Nikoho v tento moment nevidím. Jestli je tomu tak, končím podrobnou rozpravu.
A v podstatě jak je vidět, že ten život šel někde úplně jinde a nikdo to moc neřešil. To je třeba zákaz prodeje tabáku na akcích pro děti, zákaz alkoholu ve školních budovách, ve zdravotnických zařízeních. Ale teď neříkám definitivní stanovisko. Chci jenom možná ctěnou Poslaneckou sněmovnu upozornit na to, co možná vedlo předkladatele z velké části k tomu, že tam byla poměrně výrazná omezení. A připomenu jenom metanolovou aféru a to, že to byl důvod, aby na každém tržišti, na každé tržnici, na každém stánku nebylo možné prodávat cokoli jakkoli, protože pak to bylo oprávněně kritizováno. Nicméně slibuji, že zapojíme zdravý rozum. Děkuji vám za to. Těším se na další spolupráci na této normě.
Ještě pan zpravodaj se závěrečným slovem.
V podrobné rozpravě vystoupilo 20 poslanců, někteří vícekrát. Děkuji.
Já vám děkuji, pane zpravodaji.
Tímto ovšem není výčet finančních nákladů kompletní. Finanční zdroje je nutné hledat jak v rozpočtech jednotlivých kapitol odpovědných rezortů, tak i jinde, jako třeba v systému veřejného zdravotního pojištění. I proto ministerstvo podporuje například zřízení jedné adiktologické ambulance v každém kraji, která bude systémově hrazena právě z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nelze vyloučit, že by se našla ještě další sporná témata, ale tolik asi k těm nejčastěji uváděným. Nicméně znovu zdůrazňuji, že tato právní norma přispěje ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel, a proto věřím, že tento návrh zákona při dnešním projednávání podpoříte. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Myslím, že pak bylo mnoho dalších pozměňovacích návrhů. Pan ministr už na to poukazoval. Je možno podávat třeba alkohol i ve vinařských školách, nebo gastronomických učilištích, kde je součástí výuky. Tam jsme také učinili kompromis. Myslím si, že ústupky jsme udělali.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Obce by tímto návrhem byly velmi ovlivněny a život v obcích by byl z řady důvodů narušen. Já potom ve svém řádném slově okomentuji pozměňovacím návrhy, které jsem předkládal, a případně důvody, které mě k tomu návrhu vedly. Některé byly přijaty výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
g) vypustit, což se týká veřejně přístupných sportovních akcí, kde chcete povolit jenom desetistupňové pivo. To si myslím, že není správné. Navrhuji písmeno g) vypustit. Na to se jaksi zapomnělo. Vím, že vypadá vznešeně. Jestli mám jistou míru pochopení, protože nechcete, aby se prodávaly výrobky, které napodobují kuřácké prostředky, dobře, ale tam to nenavrhuji vypustit. Pokud nebude přijat nějaký jiný návrh, který vyřeší víno, navrhuji, aby byla vypuštěna část věty za středníkem. Pokud jsem se napil a vykonávám, pak chápu, že budu potrestán. Pokud se to týká dětí, tak to ještě chápu. Dospělé osoby. Mně se to zdá strašně nebezpečné.
V tom pozměňovacím návrhu jsou definovány celkem si myslím dostatečně přesně.
Znemožnil by to zejména tam, kde firma koupením licence na sebe bere ještě další úkol, provádění dalších činností, které znamenají podstatné investice, například v případě léčiv se jedná o klinické zkoušky. V rámci Evropské komise je požadavek, aby se veškerý zisk z těch činností znovu investoval do primárních činností výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury. V důvodové zprávě k novele je řečeno, že nově navrhované znění se tam, kde se jedná o doplňkové náklady, odkazuje na debatu, která proběhla již v roce 2001, a nemění zaužívanou terminologii. Ale problém je, že v řadě zákonů v příbuzných oblastech nebo normách, které jsou pro příjemce financí závazné, se nemohou předkladatelé potom shodnout na jednotné terminologii a v rozhodnutích se běžně používá pojem doplňkové náklady zřejmě ve smyslu označení nepřímých nebo režijních nákladů. Nějaká část by se mohla převádět, zbytek se vrací. Ale přešlo se na model poskytování příspěvku na vzdělávací činnost, který umožňuje podstatně hospodárnější meziroční zacházení s těmi financemi. V případě institucionálního příspěvku na činnosti ve výzkumu a vývoji nicméně zůstává ten model, že vysoké školy dostávají finance formou dotace a díky tomu si musí vést fakticky dvojí účetnictví o jednotlivých tocích financí. V poslední době na tuto konkrétní věc upozornil například senátor Hampl, bývalý rektor Karlovy univerzity a dlouholetý předseda České konference rektorů, v diskusi k zákonu o vysokých školách v Senátu.
Jsou tam vstřícné body ze strany Evropské unie, jsou tam vstřícné body ze strany Turecka, hledáme porozumění. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud máme situaci zvládnout, migraci zastavit - to teď musí být cíl, zastavit co nejdříve tu silnou migrační vlnu -, tak potřebujeme dohodu také s Tureckem. Potřebujeme dohodu se zeměmi západního Balkánu. Tam už ta regulace migrace pomalu začala fungovat. Turecko dneska nese největší zátěž. Je potřeba jim vyslat jasný signál a je potřeba to udělat rychle. Už nemáme čas na dlouhé diskuse. Jaro začíná, mění se počasí, migrační vlna sílí. Evropa se musí vrátit k té své schopnosti hlídat své vnější schengenské hranice. Co to tedy znamená. Turecko musí vytvořit lepší podmínky pro to, aby se integrovali syrští uprchlíci v Turecku, ne aby odcházeli do Evropy. Já jsem rád, že Turecko mění zákony. Syrští uprchlíci se tam budou moci integrovat na trhu práce.